Jestli se dostane na 2 %, já jsem slíbil, že pokleknu, a to platí. Ale je jasné, že musíme zbrojit, že musíme dovybavit naši armádu, a já osobně držím paní ministryni palce, aby se jí to povedlo. Mohl bych tady číst dlouho. A kde je ta nová situace, co se tady změnilo? Znova opakuji, my nejsme ve válce. Nechápu, proč to není vyhodnoceno, a měli byste tedy lidem říct pravdu. To by bylo fér. Takže děkujeme a těšíme se, že konečně někdy budeme slyšet, jak vláda vyhodnotí programové prohlášení vlády.
Ano, trvalo by to velmi, velmi dlouho. Vy víte, že já už mnoho měsíců kritizuji, že starostové, hejtmani nevědí, kolik uprchlíků mají ve svých městech, krajích. Pořád to opakuji. Nevím, proč s tím přichází v tuto chvíli. Ano, přichází s tím proto, protože se v říjnu na evropské úrovni schválilo, že tedy dojde k prodloužení dočasné ochrany. Kraje prostřednictvím HUMPO zajišťují ubytování přes právnické osoby. Vy jste slibovali, že bude docházet ke kontrolám z vaší strany, ze strany Policie České republiky, a tak dále. Je jasné, že úřady práce jsou přehlceny a nemůžou to v žádném případě zvládat. Do současné chvíle tento plán neaktualizoval. Oni potřebují vědět, při jakých stavech příchodu uprchlíků, migrantů, jaké bude krizové opatření, kdo co bude zabezpečovat, v jakém rozsahu. A v neposlední řadě je ten aktualizovaný migrační plán důležitý pro Správu hmotných rezerv. Vždyť se jich zeptejte, jestli mají dneska nějaké lůžkoviny, jestli mají nakoupené věci - neexistuje plán, ve Správě hmotných rezerv vůbec nic není. Zajišťují to i tak, že veškeré náklady jdou na kraje. A až když pohrozí, tak se jim konečně nějaké finanční prostředky v rámci nějakého dotačního programu pošlou. To by měla být střediska, kde bude zajištěno popřípadě i takové to nouzové ubytování na nějakou přechodnou dobu, než se jiné ubytování najde. A tato sběrná střediska by měla být v Praze, v Brně, v Ostravě a v Plzni.
Dodnes není dohodnut kompenzační mechanismus pro tyto firmy, přeloženo do češtiny - firmy nakupují draze, prodávají, protože musí, levně a toto všechno začínají platit ze své hotovosti. Není jasné, jak bude kompenzační mechanismus vypadat, není jasné, kdy bude definitivně připraven. Může nastat to, že zákazníci těchto firem, těchto dodavatelů, opět spadnou do režimu dodavatelů poslední instance a že se pozastaví přijímání nových žádostí o dodávky elektřiny. I z tohoto důvodu tyto firmy sepsaly varovný dopis ministrovi průmyslu a obchodu, kde jasně píší, že dramatický dopad dodávek - přesně cituji - za zastropované ceny významně zasáhne nejen naše hospodářské výsledky, ale zvyšuje i riziko nedostatku likvidity, často přesahuje naše ekonomické možnosti a ohrožuje tím i naši samotnou existenci. Logická tedy otázka je, jakým způsobem se toto bude řešit, kdy to bude vyřešeno a jakým způsobem se ta kompenzace bude provádět s ohledem na její výši?
Nyní je na řadě paní poslankyně Lucie Šafránková a připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navrhnout na program této schůze předřadit projednání bodu 33, což je sněmovní tisk číslo 9 - novela zákona o sociálních službách. Konkrétně jde o návrh na zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením. Před dvěma týdny se tento návrh zde projednával, ale protože vládní poslanci se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení, ačkoliv byli v sále přítomni, tak zcela vědomě a záměrně zablokovali možnost projednání tohoto návrhu v prvním čtení. Přestože dobře víte - a to opět mluvím hlavně k vládním poslancům - že se kvůli vládní novele úhradové vyhlášky od ledna opět zvýší ceny sociálních služeb pro zdravotně postižené občany, čímž se stanou pro mnoho z nich naprosto nedostupnými, což jednoznačně povede ke zhoršení kvality jejich životů a také zdravotního stavu. Jestliže nechceme tuto skupinu našich spoluobčanů doslova nahnat ještě více do neřešitelné tíživé životní a sociální situace, je naší povinností nejprve jim zvýšit příspěvky na péči, které se mimochodem nezvyšovaly už šest let. Proto navrhuji zařadit tento bod jako druhý bod dnešního jednání případně jako první bod zítřejšího středečního jednání.
Nebudu zdržovat.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Já jsem si tento víkend při čtení tisku říkala - zdraží se jízdné ve vlacích, chápu to, trakční energie roste, všechno roste. Ještě jsem se dočetla, budu citovat - na iRozhlase řekl pan ministr dopravy: Snažili jsme se zachovat hladinu zdražení, která je ještě únosná, která odpovídá inflaci. Jedna z dalších vět byla: V příštím roce se chceme zaměřit na významné zvýšení spolehlivosti železničního spojení. Ještě zajímavější to bylo na Novinkách: název článku Vlaky mění řády, zdraží a místy zrychlí. Já jsem jela z Ostravy do Prahy vlakem déle než 6 hodin. Chápu sice, že sněžilo, ale promiňte, sníh se dá v našich podmínkách předpokládat a to, že sněžilo, promiňte, pro mě to nebyla žádná kalamita, mně to připadal jako běžný stav, došlo k tomu, že vlak jel déle než obvykle.
Omlouvám se, paní poslankyně, že vás přerušuji.
Já už půjdu hned k návrhu bodu. Domnívám se, že je to bod, který by zajímal většinu cestujících a minimálně těch, kteří jeli se mnou ve stejném vlaku.
Pan poslanec Fifka se omlouvá od 16.30 bez udání důvodu. A nyní přistoupíme k dalšímu přihlášenému a tím je pan poslanec Richard Brabec.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.
Hlásí se pan poslanec Marek Výborný. Dobře.
Jenom pro pořádek, já jsem takový puntičkář: byla jsem o tom zpravena, to potvrzuji, ale není to dohoda.
Budu tedy pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím bude A eviduji zde dvě přihlášky do této rozpravy, nejprve pan poslanec Hubert Lang a potom pan poslanec Radek Koten. Potom pan poslanec Vondráček. Rozumím tomu dobře, že obě přihlášky jsou až k danému bodu, až bude otevřen?
Neustálé omezování či dokonce porušování základní demokratických principů může vést i k ohrožení demokratičnosti samotného politického systému. Vládnoucí většina má mít na paměti, že moc nemá navždy, a současná vládnoucí většina se může brzy ocitnout v pozici parlamentní menšiny a naopak." Možná se mýlím? Ale opět jsem nezachytil žádný takový dialog. Je prostě až děsivé, že strany, které se označují jako demokratické, opravdu používají nedemokratické postupy, a když je něco třikrát za měsíc... Vláda je tady především od toho, aby dodržovala platné právní předpisy, a to se v tomhle případě opět neděje a opět se zneužívá stav legislativní nouze. Klub hnutí ANO, ačkoliv třeba po obsahové stránce, v podstatě je pro to, aby se ta situace řešila. Předpokládám, že o tom bude více mluvit paní předsedkyně. Já bych se chtěl znovu zeptat u tohoto konkrétního zákona, jaký je tedy ten dopad, jaké jsou ty škody? A já bych tedy chtěl slyšet, vysvětlete mi a přesvědčte mě, že to není jenom polštář pro vládní koalici, aby měli zase několik měsíců na to, aby se nějakým způsobem chystali, že to nejsou jenom výmluvy, protože nejsou schopni být připraveni hned. Poslechněte si kritiku například ze strany hejtmanů ke krajským centrům.
Ze strany vedení policie jsme se dozvěděli, že se ta trestná činnost zvedla a že se zvedla přibližně o 500 trestných činů. Osoby vyloučené členským státem z poskytnutí dočasné ochrany nebo zajištění sloučení rodiny jsou oprávněny podat v daném členském státě opravný prostředek. Chci, aby to tu zaznělo, protože my spolu dost často nesouhlasíme, dost často máme spolu nějaké výhrady, ale je celá řada věcí, které nebyly udělány špatně. To, že byly udělány z našeho pohledu třeba... že to trvalo dlouho, není to úplně dokonalé, to už je otázka druhá. Takže předmět úpravy. Tady je vlastně odkaz na tu směrnici, a proto jsem to předtím citoval. Já se potom ještě k tomu dostanu. Ono se to zdá jako banalita, ale prosím vás, je to poměrně důležité vzhledem k tomu, že chceme ty osoby tady ztotožnit a chceme mít opravdu přehled, že ty osoby jsou ty osoby, co nám dokladují, že jsou ty osoby, protože v tom počátku toho příjmu...
Ano, pane poslanče, rozumím vám. Opětovně vás, vážené kolegyně, kolegové, prosím, abyste věnovali pozornost panu poslanci, případně jste opustili sál.
Nerozumím tomu.
No, to je úžasné. Z hlediska perspektivy mladých lidí je to například důchodová reforma nebo změna vzdělávacího systému." Takže důchodová reforma. Je to takový katalog investic. A kdyby ti ministři měli zájem... Ale protože to vyprodukoval Babiš, tak to všechno samozřejmě se neakceptuje. Ano, je to hrozná věc, nemělo se to stát. Není to pravda! A pan premiér sliboval, že zařídí peníze. Ano, Polsko má jiný názor na válku na Ukrajině, Maďarsko má jiný názor. Pan Jurečka tu není, asi šel kontrolovat můj Facebook. A tu vánočku jsem pekl v 7 ráno, akorát ten tým to dal odpoledne.
Opozice to zamítla a pravděpodobně připravila občany o šanci výhodně si vyrábět více vlastní elektřiny od začátku příštího roku." To si z nás děláte legraci? Myslíte to skutečně vážně? Toto řeší vláda už šest měsíců. Ministerstvo průmyslu a obchodu v květnu přišlo s tím, naprosto správně, že to bude v novele o plynových zásobnících. Vypadlo to. Ano, byly tam nějaké chyby, tomu všemu bych rozuměl. Možná jak cestujete po světě, tak si to vždycky zpřeházíte, máte to posunuté, ale v každém případě vy jste to poslali do Sněmovny tak, že to přišlo 29. září. Vy jste to velmi dobře věděl, že vám to vaši kolegové a samozřejmě i opoziční poslanci někdy v polovičce září totálně shodili ze stolu. To bylo to jednání hospodářského výboru, tuším, že to bylo v Dukovanech. Věděl jste, že to tak není, nebo věděl jste, že to je v nepořádku. Ale samozřejmě vyšli jsme vstříc, že se to zkrátilo na sedm dní. Teď o co se tam hrálo. A víte, jak to dopadlo? Určitě to víte. Čili z toho je naprosto zřejmé, že i vaši kolegové to nepovažovali za správně napsaný zákon, a udělala se tam celá řada naprosto správných a logických změn. Tak, pane ministře, prosím vás, příště až zase budete komunikovat s vašimi PR specialisty ve STAN, tak si uvědomte, že tito PR specialisté vás dostávají na hranici volitelnosti.
Musím říct, že už uběhla chvilka od té rozcvičky, tak už jsem to trošku vydýchal. Protože to téma je velmi citlivé, odráží se i v něm nálada ve společnosti. My jsme toho využili s tím, že jsme vlastně dali další věci. Na druhé straně tady padlo to, že jsme velmi pozadu za Evropou, že potřebujeme přidat v obnovitelných zdrojích a někde prostě ty obnovitelné zdroje musíme postavit. To si myslím, že není účelem. Chtěl bych říct, že tady se také pletlo, co to je veřejný zájem a veřejně prospěšná stavba. To jsou zásadně odlišné pojmy. Je těžké ho definovat, není to úplně jednoduchá věc. Nicméně na hospodářském výboru jsme se domluvili. Domluvili jsme se na tom, že pozměňovací návrhy podpoříme kromě pozměňovacích návrhů kolegy Bureše. Je tam problém i transformace podpory teplárenství. Takže já bych poprosil...
Děkuji.
Až ty peníze nebudou a ono to bude v zákoně, budeme dělat co? Takže ono sice bude hezké, bylo by to fajn, mně by se to strašně moc líbilo, kdyby skutečně učitel, který dělá jenom ten základ, nějak se nesnaží, tak ať dělá za ten základ. Zažil jsem situaci, kdy najednou se oznámilo, že prostě kdo nebude mít pedagogickou fakultu, nebude smět prostě učit a má na to určitý časový rámec. Takže jsem zažil kolegyni, která měla dva roky do důchodu a přihlásila se na pedagogickou fakultu a ty dva roky studovala. Ano, já si dokážu představit profesionála z odborných předmětů na středních školách. To si dokážu představit a myslím si, že to bude i pozitivní. Ano, mají k dispozici asistenty pedagoga, které ale v některých případech vy máte v plánu jim odebrat. Ideální by bylo, kdyby tyto děti měl k dispozici speciální pedagog, který je profesionál, který přesně ví, jak na to. Já jako vystudovaný pedagog v určitých situacích nejsem na to připravený, na práci s těmito dětmi. Dobře. To, že jsem ten pedagog, mi to nějakým způsobem pomůže. Za další, určitě se mi líbí ty pozice uvádějícího učitele, provázejícího učitele, zakotvení toho třídního učitele. To se mi určitě líbí, je to skvělé. Ale nerozumím tomu, proč se to dává rovnou do zákona. Školní psychologové se testují 15 let. To testování má svůj význam. Nastavit ty parametry tak, aby to prostě fungovalo. My teď tyto pozice tam rovnou dáme, a co když to bude nastavené nějakým - zjistíme, že to úplně nefunguje, bude to potřeba změnit? No tak budeme muset upravovat celý zákon. Proč to neudělat tak, jak je to běžné, formou vyhlášky Ministerstva školství nebo nařízení vlády, kdy to fungovat bude, bude to legislativně zakotveno, no ale v okamžiku, kdy zjistím, že to nějakým způsobem nefunguje, tak v tomto případě nebudeme muset mít ten složitý legislativní proces úpravy zákona, ale prostě upraví se vyhláška? Bude to jednodušší, bude to rychlejší. Neustále tady slyším, že je to podpořené širokou veřejností a tak dále. To znamená, já nejsem proti té novele jako takové, já ji vítám, ale velice mě mrzí, že takto důležitý zákon nepřišel sem do Sněmovny stejným způsobem jako, prostřednictvím paní předsedající, od kolegy Haase, kdy to skutečně bylo vycizelované. Takže myslím si, že přijímat něco, kde určitě bude spousta pozměňovacích návrhů a úprav, takže myslím si, že to je krok špatným směrem, a z tohoto důvodu navrhuji tisk 289 vrátit předkladateli k přepracování.
Prosím, máte slovo.
No tak kolega Haas tady předložil novelu zákona relativně stručnou. A já jsem naopak rád, že takto zásadní novelu zákona o pedagogických pracovnících nepíší poslanci zde ve Sněmovně. Jakkoliv já taky jsem přesvědčen o tom, že to, co připravil kolega Haas a Janda a Šimek a další, tak bylo velmi dobře napsané.
Děkuji, pane poslanče. Nejprve pan poslanec Havel, poté pan poslanec Šimek, paní poslankyně Nováková, Marek Výborný, jestli ještě bude chtít jednou vystoupit, Petr Gazdík, poslanec Klíma a dále pak pan poslanec Kettner. Abyste věděli, kdy přijdete na řadu. A ještě než mu dám slovo, přečtu omluvu. Omlouvá se Jiří Havránek po celý jednací den z rodinných důvodů. Prosím, máte slovo.
Ono to je samozřejmě tak, že školství se týká vlastně nás všech. Ve školách pracuje 250 000 lidí, už o něco víc. Všichni jsme jimi prošli, máme děti ve školách. To znamená, najít jako úplnou celospolečenskou shodu tady je asi komplikované. Nicméně přesto si myslím, že tato novela je podařená, protože třeba vámi zmiňovaný, pane kolego Kettnere, prostřednictvím paní předsedající, nesouhlas děkanů pedagogických fakult se týká právě toho, jak jsem na začátku zmínil, trošku problematického ustanovení uznání kvalifikace na tři roky. Což opravdu já osobně vnímám jako náplast, která je přechodná, která prostě systémově by neměla být, nicméně nic jiného nám úplně teď nezbývá. A ještě jedné věci bych se rád dotkl a ta se týká těch platů. Nicméně teď je to otázka priorit. To znamená, tohle mi dává smysl. A taky mě to uklidňuje v tom, nemám strach, že by se na to peníze potom nenašly, protože se s tím prostě dá dopředu dva roky počítat.
Nyní s faktickou je přihlášen pan poslanec Šimek. Připraví se paní poslankyně Nováková. Prosím, máte slovo.
Já si myslím, že na školském výboru jsme dlouze diskutovali o tom, že hlavním cílem je udržet kvalitu vzdělávání.
Takže oni jsou tmáři? Tak jim to zkuste říct do očí tedy. Takže to bych si vyprošoval. Co se týká toho, že bychom my tady, poslanci, měli psát tento zákon. Předpokládám, že ministerstvo ty odborníky zaměstnává. A je sice hezké, že je to nějakým způsobem diskutováno, když to potom není implementováno. A ano, ve Finsku jsem byl, velice se mi to líbilo. A tam je to o prestiži učitelů. Ale to bohužel u nás v našem státě není a je to běh na dlouhou trať. Tolik asi ve zkratce.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Rais, připraví se paní poslankyně Bělohlávková.
já nebudu říkat zrovna nevýrobní, nějaká ziskovka... neziskovka, co má dělat vzdělávací instituce, která víceméně sleduje komerční cíle.
Nyní je na řadě s faktickou poznámkou paní poslankyně Bělohlávková, poté vystoupí paní poslankyně Zajíčková. Prosím.
Děkuji za slovo. A další věc je přesah k dalším odbornostem, jako jsou foniatři, ORL lékaři, neurologové. A já se obávám, že ten školní logoped tento přesah nebude umět zvládat.
S faktickou je teď na řadě paní poslankyně Zajíčková, připraví se pan poslanec Berki. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne všem. A takovou zkušenost opravdu máme. Přestože tedy budeme umožňovat nekvalifikovanému vysokoškolákovi učit, omezujeme ho ale na dobu tří let. Budou moci učit pouze tři roky, budou si muset dodělat vzdělávání a budou to muset být vysokoškoláci. To je zatím vše.
Děkuji. Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Berki a poté přijde na řadu paní poslankyně Válková.
Já bych jenom trošku krotil emoce. Trošku to srovnání ale není korektní. Zároveň ale si řekněme, a to už tu také zaznělo, že není absolutní shoda na všech těch paragrafech a úpravách, čehož se asi těžko dá docílit.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, připraví se paní poslankyně Hanzlíková.
Ty asociace neříkají, že ten zákon je špatný.